Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Budeme v tom případě pokračovat dalším bodem, který je zařazen předtím, než v 17 hodin otevřeme pevně zařazený bod. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, ujměte se slova.
Rád bych vás upozornil na některé následující, ale podstatné změny této novely. Posílení pravomocí obecních úřadů před konáním shromáždění. Po vzoru Německa se navrhuje, aby úřad mohl stanovit omezující podmínky pro konání shromáždění. Samozřejmě pouze tehdy, pokud budou naplněna všechna zákonná kritéria. Další omezení, které se v této novele řeší, je úprava maskování během shromáždění. Obecně nadále bude platit zákaz být maskován. Pokud však nebude ohrožen veřejný pořádek nebo bezpečnost a maska bude součástí vyjádření se v rámci shromáždění, bude úřad a policie mít oprávnění maskování povolit. Zároveň pak zajišťuje dostatek pravomocí pro obecní úřady a policii v případech, kdy shromáždění přestane být pokojné. Děkuji za pozornost.
Máte slovo.
Vážená vládo, vážení kolegové, kolegyně, vláda předkládá k projednání Sněmovně sněmovní tisk 510, kterým je novela zákona shromažďovacího. Pokud se týká kolize několika shromáždění, zákon preferuje dohodu ohlašovatelů. V případě, že nedojde k dohodě a ohlášení je podáno ve stejnou dobu, úřad shromáždění nepovolí. Upřesňuje se dále způsob doručení rozhodnutí a náležitosti a lhůty pro přezkum žaloby proti rozhodnutí. Novela definuje přestupky proti zákonu. Jedná se o novelu, která reaguje na dosavadní vývoj legislativy a zkušenosti s dosavadní aplikací zákona a vývoj v rozhodovací praxi soudů. V rámci přípravy zákona proběhla řada odborných seminářů a konzultací. Děkuji, a tím doporučuji postoupit zákon do dalšího čtení.
A také dnes od 17 hodin do konce jednacího dne se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Běhounek.
Děkuji.
Když se dá povinnost na celý rok a někdo to plní až ke konci roku, tak je velká nárazová poptávka, mimořádné směny, výroba se prodražuje. Ta odpověď je celkem jednoduchá. Materiál, který projednáváme, je evidentně nepravdivý, minimálně co se týče fiskálních dopadů a pracovních míst. O tom nemůže být pochyb. A žádný z členů vlády není ochoten odpovědět na to, proč česká vláda dobrovolně porušuje závazky vůči Evropské unii jenom proto, aby dál zůstala výhoda pro Agrofert. Proto teď jménem poslaneckého klubu TOP 09 žádám o přestávku v délce trvání 90 minut.
Já jsem vás přeslechl v tom hluku. Prosím, pane předsedo.
Ale když tady hovoříte o tom, o čem jsme spolu hovořili mezi čtyřma očima, tak i vy jste mi mezi čtyřma očima přiznal, že těch 14 pracovních míst je pitomost. Nejste ochotni na to odpovědět. A to je tak zásadní věc, že se o tom poslanecký klub potřebuje poradit. Prostě kolegové, jestli začínáte volit strategii lhaní, a jak jsem v posledních minutách slyšel, tak dokonce i vzájemného vydírání, tak my se musíme poradit, jak se začneme v této Poslanecké sněmovně chovat.
Proto dávám slovo panu předsedovi Faltýnkovi.
Děkuju za slovo, pane předsedající. Velmi krátce!
Bude mluvit ten, komu jsem udělil slovo. Protože jsme momentálně v situaci, kdy jsem přerušil rozpravu na základě návrhu předsedy klubu TOP 09 na vyhlášení přestávky, mohu akceptovat pouze návrhy předsedů poslaneckých klubů na to, jak dlouhá ta přestávka bude. Nic jiného nepřipustím, nebo přeruším schůzi ze své pravomoci.
Řeknu konkrétní návrh.
Vyhlašuji přestávku na poradu klubu TOP 09 v délce 90 minut. Takový návrh já osobně nemohu akceptovat a říkám to zcela vážně, protože to byl precedens, který si nemyslím, že by Poslanecká sněmovna měla kdykoli podruhé akceptovat, protože pak by se stal trvalým precedentem, a to že jednotlivá politická rozhodnutí budou měněna právě tím, jaká je momentální většina.
Hezké dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Je to pevně zařazený bod, jímž je Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Jedná se o implementaci evropské směrnice.
Dobrý den, dámy a pánové, těší mě, že si tu mohu splnit svou zpravodajskou povinnost.
Děkuji panu zpravodaji.
Dobrý den, kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych zastoupil pana kolegu Farského.
Děkuji panu předsedovi Tejcovi a otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Kailová. Padala lahev, ano, výborně. Pokud nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Není zájem. Nikdo takový není, končím tedy i podrobnou rozpravu.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, tento návrh zákona považuji za nezbytný a velmi důležitý, neboť má pomoci reagovat na problémy při financování činnosti držitele poštovní licence, kterým je v současné době státní podnik Česká pošta. Splněním těchto povinností, zejména s udržováním rozsáhlé pobočkové sítě, jsou spojeny nemalé náklady. Tyto fondy nebo tyto náklady měly být v současné době hrazeny z tzv. kompenzačního fondu. Po debatě a po zkušenostech s tímto institutem jsme shledali, že tento institut je vadný a neplní svoji roli. Česká pošta má podíl na tomto trhu zřetelně největší, a proto nynější znění zákona mění výplatu kompenzace ze stávajícího kompenzačního fondu na přímou platbu ze státního rozpočtu. O výši úhrady a o jejím prokázání bude muset Česká pošta jako držitel poštovní licence, případně nový držitel poštovní licence, jednat s Českým telekomunikačním úřadem a bude muset samozřejmě doložit své náklady, prokázat své náklady a tyto náklady řádně zdůvodnit předtím, než dojde k výplatě. Český telekomunikační úřad v té době stanoví i podmínky pro držitele licence, které mohou být odlišné od stávajícího stavu a mohou případně veřejnou službu v této oblasti zlevňovat.
Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko.
Děkuji vám, paní předsedající. Hezký dobrý den, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, vážená vládo.
Poprosím své kolegy - teď hovoříme o proceduře hlasování... Abychom věděli, jak budeme postupovat.
Já se domnívám, že kolegové dobře vědí, jak budeme postupovat, takže proto si mohou dovolit povídat.
Já se zeptám, jestli je zde nějaká námitka nebo protinávrh. Zahajuji hlasování o přednesené proceduře. Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Proti? Hlasování končím. Já konstatuji, že návrh byl přijat. Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Já zde eviduji přihlášku pana Novotného. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat.
Posledním hlasováním by mělo být hlasování o zákonu jako celku. Samozřejmě doporučuji.
S přednostním právem pan poslanec Kalousek.
Já jenom chci, abychom si uvědomili, co děláme. Tuším, že ho budu citovat přesně: "Malé a střední podniky, to jsou hezký řeči, ale je to na prd. My musíme podporovat velký průmysl." Myslím, že jsem citoval přesně. Tak tohle vy teď děláte, kolegové. A tu podporu toho velkého průmyslu holt budou ti malí muset zaplatit.
S přednostním právem pan ministr Mládek.
Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych rád zareagoval na mého předřečníka, pana předsedu Kalouska, a sdělil následovné. Je samozřejmě možné si myslet, že ekonomika je jenom fatálně ve vleku hospodářského cyklu a že vláda nemá žádnou možnost nic ovlivnit. Současná vláda nic takového nepáchá a snaží se o aktivní hospodářskou politiku.
Rozprava je otevřená a vystoupit může opravdu každý.
Ano, to je pravda.
Těch 14 tisíc pracovních míst potom půjde na ulici v duchu tohoto vládního materiálu. Nicméně je to bezprecedentní konflikt zájmů, který prostě nezná historie moderní demokracie za posledních 25 let. Toto je znásilňování demokracie. Toto je znásilňování svobody. A já to nevyčítám ministrovi financí. Nechápu koaliční partnery, kteří mu to nejenom tolerují, ale kteří ho v tom podporují. Protože bez nich by to zneužití moci a tenhle výsměch občanům nebyly možné. Nejsou dva nebo tři. Není to tak. Tabáku. Tisk 417 se týkal tabáku, aby se netýkal biopaliv, tisk 418 se týká biopaliv a tisk 512, který budeme projednávat v prvním čtení, se bude týkat zase pro změnu tabáku. Já se chci vlády zeptat, jestli si z nás dělá legraci a kolik novel spotřební daně během jednoho roku nám jako předloží na stůl, aby se vždycky tvářila, že se jedná o nějaký jiný zákon. Tohle prostě nemá precedens, takhle nikdo nikdy nepracoval. Tady bylo slušné předložit za jeden rok jednu novelu zákona o spotřební dani nebo o DPH nebo o čemkoliv, ale novelizovat spotřební daň každé dva měsíce? Tisk 418, který projednáváme teď a ke kterému vystupuji, je o palivech, lihu a tabáku a tisk 512, který budeme projednávat v prvním čtení pravděpodobně již začátkem července, je, prosím pěkně, o palivech, lihu a tabáku. Je to prosím pěkně zákon jeden.
Tak znovu, ještě jednou. Paní ministryně, prosím vás, mohla byste nám odpovědět na to, kdo bude posuzovat objektivitu potřebnosti doplatku mezd v jakékoli firmě malé, střední či velké? Kdo tedy bude tím, kdo řekne "ano, ti si to opravdu zaslouží a tihle už ne, protože ti si to zavinili sami a tady to zavinil někdo jiný"?
Já se táži, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pan poslanec Kalousek s přednostním právem.
Moc vás prosím, řekněte nám to. Já bych rád věřil, že to není pravda. Ale když nám neodpovíte, tak prostě žádná jiná odpověď nezůstane v této místnosti než ta buňka sociální demokracie, možná po koaliční dohodě s ANO.
Jako opravdu jsme to plánovali, ale nějak nám to nevyšlo. Takže já v tom tedy žádné korupční prostředí opravdu nevidím.
Děkuji. Takže poprosím pana poslance Kováčika. Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji, paní předsedající. O tomto jsme usoudili, že lidem pomůže, a proto pro něj budeme hlasovat. Takže neříkejte prosím, paní ministryně, že opozice návrhy nečte. Největší opoziční strana návrhy čte.
Prosím, vaše dvě minuty.
To je prostě zásadní věc. Tohle prostě, tady schvalujete zákony a já bych upozornil... Když tady něco říkáme, tak skutečně nechceme mydlit schody této zemi. Vy si určitě dobře vzpomínáte, s jakou obrovskou pompou tady byl schválen. Tak prosím, proč nenasloucháte racionálním argumentům a jedete - ona je to opozice, tak to je špatně a my máme jenom pravdu. Ne, nemáte.
Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Stanjuru, pan poslanec Kučera svoji přihlášku stáhl.
Ale to si řekneme jindy. My ty materiály fakt čteme. Jak to bude v praxi fungovat, když to projde? Malá firma nebude mít čas ani prostor vypracovat žádosti na úřad práce. To je ta nerovnost, kterou zakládáte. Takže reálně je to znovu pokus vlády pomáhat velkým a současně ne že pomáhat, ale ztěžovat, vytvářet nerovné podmínky pro malé. Vy tomu skutečně věříte? Tohle je obecná floskule. Vy jste řekla: Posoudí to moudrá vláda. Tak co vlastně chcete? Kde vidíte korupční riziko, když naše moudrá vláda to bude posuzovat? A na základě jakých parametrů? No to je v pořádku.
Omlouvám se, váš čas, pane poslanče.
Milé kolegyně, vážení kolegové, krásné dobré odpoledne, nebo skoro podvečer. A vlastně ta změna je v tom, že nám Evropská komise říká: my to chceme v každém litru, a ne za rok. Takže tady evidentně se k nějakým vyšším hodnotám v tento okamžik nedostáváme. To znamená, zjevně se bavíme o daleko širší škále možných alternativních biopaliv, která můžeme v dopravě využívat. Děkuji za pozornost.
Ale to si můžeme možná vyjasnit v odborné diskusi, třeba až bude tento zákon ve druhém čtení. A vy jste tady neodpověděl na dvě zásadní otázky. To se ocitneme, na to jste neodpověděl. Já jsem nad tím taky bádal. To je ve vašem materiálu, já si to nevymyslel, prostě o 14 tisíc zvedneme zaměstnanost. Takže já jsem nad tím také bádal, kde by se těch 14 tisíc vzalo vzhledem k tomu, jak se současná vláda chová. Přišel jsem na jeden jediný vysvětlitelný způsob, že prostě bude potřeba najmout 14 tisíc tajných, kteří budou dávat pozor, jestli to někdo nekritizuje. A kdo to bude kritizovat, toho potrestáme.
Děkuji. Nyní faktická poznámka poslance Pavla Šrámka. Prosím, máte slovo.
Rád bych zareagoval na pana předsedu Stanjuru. Ano, máte pravdu. Takže aby aspoň to pokračovalo co nejdříve, tak se vlastně obnovil ten starý zákon. To byla chyba. A já osobně se o to budu snažit.
Děkuji. Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Kalouska.
Tak prosím pana poslance Stárka, aby si povšiml, že je tam odstupňovaná odměna. Všechno ostatní má tu odměnu mnohem menší.
Teď nemám žádnou přihlášku do rozpravy.
Já už jsem to avizoval v té faktické připomínce, takže se jenom připomínám, děkuji za udělení slova. Já jsem si to přesně ověřil. Mám k tomu písemné podklady z Evropského parlamentu, klidně vám je předám. O tom jsem úplně - to je stávající stav. O tom se nehlasovalo, to je stávající stav. Hlasovalo se o snížení. Už je to přes dva měsíce. Z toho plyne jediná odpověď. Buď se pan ministr stydí říct na mikrofon, jakou má pozici, nevím proč, anebo nemá žádnou pozici. To je docela jednoduché vysvětlení.
Pane místopředsedo, nevím, jestli vám mám poděkovat, protože to moje přihlášení bylo bojové. Ale dobré odpoledne, kolegyně, kolegové. Už jsem se je naučil. Dělejme to dobře a za chvilku tady může být jiná strana, protože my to budeme dělat špatně, ale není možné nás stále urážet, to přece nejde, že jsem tady kvůli tomu aby si někdo zlepšoval firmu.
Já vám děkuji.